Ano, omlouvám se, pokud jsem řekl, a řekl jsem čistá nula, tak jsem to minulé úterý vnímal. A pokud jsem se tady mýlil a byl aspoň jeden z těch bodů, což si pamatuji dobře, tak toto uznávám, beru zpět a napravuji tímto své tvrzení. Takže myslím si, že ta vystoupení korektní byla. Ale to, co jsem řekl tady, kdyby tu pan ministr byl, anebo až se potkáme příště, tak mu rád zopakuji z očí do očí. Já jsem si prostě dělal velmi dobře poznámky a reagoval jsem jen a pouze na to, co zaznělo. Každopádně, ať už končím a nezdržuji, řekl jsem nula, nebyla to nula, tuto výzvu přijímám a omlouvám se a opravuji.
Rozpravu jste otevřeli v 19 hodin, to jsme se domluvili, to jsem samozřejmě uvítala, že aspoň v 19 hodin, a to už jste tu zase nebyli. Takže to je vaše pojetí demokracie jako premiéra, jako politologa. Dneska jsem si přečetla, že jste na tiskové konferenci řekl, že opozice je nervózní z toho, co tato vláda dokázala. To tedy jsme. A většina občanů je nervózní z toho, jestli to vůbec přežije.
Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášena paní předsedkyně Pekarová. Paní předsedkyně, máte slovo.
My jsme se potkávaly v minulém volebním období ve výboru pro životní prostředí. Vy jste tehdy působila jako náměstkyně ministra, a tudíž i tehdy jste byla velmi blízko politickému dění, ale já vám mohu říci ze zkušenosti z toho období, jak minulého, tak předminulého, že skutečně nepamatuji, a doufám, že mi paměť ještě opravdu slouží natolik, že by i nám jakákoliv mimořádná schůze byla schválena, její program. Myslím si, že tady tyto nářky jsme tady tehdy zase vedli my. A padla tady řečnická otázka - kde spolu máme diskutovat? A víte, k čemu fungují a slouží výbory v legislativním procesu? K té podrobné diskusi nad těmi návrhy zákonů a řešeními problémů, které tuto zemi trápí.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Flek. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Ano, ten problém tady je, byl, ale pan ministr Válek tady včera byl, byl tady i dnes a k této tematice se vyjadřoval. Co se týče třeba... já chápu, jsem začátečník v politice, ale chápu vyslovení nedůvěry vládě v tom, že je problém, který vláda neřeší. Ale jsou problémy, které vláda řeší, a můžeme si to třeba říct u těch léků. Ty léky se k nám dostaly. A to stejné se děje u antibiotik. Druhá věc. Doteď legislativně nebyly pořádně upraveny povinnosti pro výrobce těchto léků. To se nyní připravuje. A opět jsme u toho, že se na tuto problematiku dostatečně reaguje. Bohužel to chvíli trvá, než se to projeví.
Nyní je přihlášena s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, následuje paní poslankyně Adámková.
Nejdříve bych zareagovala na vás, paní předsedkyně, že jsou výbory. Ale to vy víte dobře tak jako já. A protože k svému projevu se také dostanu možná někdy k půlnoci, tak bych si tady vypůjčila jednu citaci z minulého volebního období. A možná se v ní někdo najde. Cituji: Důvěra znamená ochotu spolehnout se na druhé a svěřit jim do rukou svou budoucnost. A já se vás ptám, dámy a pánové, aby si každý z vás upřímně odpověděl na tyto otázky a podle toho se rozhodl, jak bude hlasovat. Spoléhám se na tuto vládu? Věřím této vládě? Konec citace. A víte, kdo toto řekl? Já ta gesta neumím. Toto řekl pan premiér Fiala při nedůvěře naší vládě.
Dále je přihlášena paní poslankyně Adámková s faktickou poznámkou, pan poslanec Králíček následuje. Prosím, máte slovo. Nyní je tedy přihlášen pan poslanec Králíček, následuje pan poslanec Mašek, všechno faktické.
Já bych chtěl reagovat na vás. Já vítám to, že zadáte vašemu Parlamentnímu institutu tu analýzu, nicméně než se tak stane, tak bych jen připomněl, že mimořádné schůze, které jste svolávali vy v minulém volebním období, možná i v předminulém, tak minimálně tři byly schváleny i našimi hlasy. Takže není pravdou a je to lež, že jsme vám neschválili žádné mimořádné schůze. A co se týče vašeho výroku, že jsme dnes mohli mít výbory. Já se omlouvám, ale jestli si představujete, že my svoláme schůzi o nedůvěře vládě, kde chceme vysvětlit náš pohled na fungování vlády, vy nás za jeden den nepustíte ke slovu a pak to skončí, tak jste měli se s námi dohodnout. Ale vy se dohodnout nechcete, protože tomu rozumím, máte 108, budete mít za chvilku celou republiku a válcujete.
Prosím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám krásné dobré ráno. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Štolpa ruší omluvu. Nacházíme se v přerušené rozpravě, do které se přihlásili následující poslanci. Poté je tu přednostní právo paní místopředsedkyně Richterové. Není přítomna. Pane ministře, prosím, máte slovo.

Co se týká vyhlášek, tak průměrem minulé vlády bylo 155 vyhlášek. Nicméně na kvalitu můžeme usuzovat podle toho, jestli jsou využívány, eventuálně jak jsou využívány ty vládní procedury, které mají v zásadě zkvalitnit právní regulaci, což je jednak využívání Legislativní rady vlády, eventuálně jejích pracovních komisí, eventuálně využívání nebo vůbec provádění hodnocení dopadů regulace, takzvané procedury RIA.

Ona vznikla už na základě kompetenčního zákona z roku 1969, kdy předsedou Legislativní rady vlády má být člen vlády.
Česká republika je jednou z mála zemí střední a východní Evropy, kde taková vědecká infrastruktura existuje. My samozřejmě podporujeme i tyto aktivity. Jeden z efektů, který je důležitý, je také to, že do tohoto zařízení mohou přijíždět a přijíždějí vědci z jiných zemí, nejenom z Evropské unie. Zároveň s tím se zabýváme také novelou vysokoškolského zákona, to už tady paní ministryně zmínila. Děláme to samozřejmě společně, protože některé otázky se překrývají, takže to je určitě důležité. Ale kromě toho, že spolupracujeme s paní ministryní, tak také pravidelně spolupracujeme jak s Radou pro vědu a výzkum, tak s Českou konferencí rektorů. A to si myslím, že je také důležité. Takže řešíme teď otázku institucionálního financování vysokých škol. K tomu jsme si obstarali data, 16. a 17. února budu tuto otázku probírat na České konferenci rektorů. Ale je to samozřejmě trošku složitější věc. Nejde jenom o ten papír, nejde jenom o to, co napíšeme, ale je třeba také implementovat ty plány a pomáhat i školám v tom, aby propsaly tu modernizaci ve školských vzdělávacích programech. To si myslím, že se snad podaří. Takže se zabýváme podporou i pregraduálního vzdělávání na pedagogických fakultách. Máme vytipováno 400 škol v těch vyloučených lokalitách, z nichž už téměř 300 v tom programu je, mohou čerpat prostředky, a dokonce dostávají metodickou pomoc. A je to zcela přirozené. Zbavit se problémů vyloučených lokalit lze jenom tím, že budeme poskytovat kvalitní vzdělávání a přivedeme děti do školy. Tak já si myslím, že jsem vyčerpal ty nejdůležitější věci. A chápu to, že zpětnou vazbu je třeba získávat z celého politického spektra, protože vy určitě máte ze svých regionů také vlastní zkušenosti a nejde se tvářit, že mě nezajímají. Naopak, já jsem velmi rád. Nyní je tedy přihlášen s faktickou poznámkou nejdříve pan poslanec Juchelka a bude následovat pan poslanec Rais. S úsměvem, pane poslanče.
Já děkuji moc, paní předsedající. Na to máme jiné experty v hnutí ANO. Ale opravdu se mi nelíbí ten narativ, který tady používáte ohledně strašení lidí.
Jejich řešení nejsou vždy jednoduchá ani populární, ale pokud si chceme zachovat demokratické hodnoty, musíme se za ně postavit Jsem rád, že naše vláda stojí na straně Ukrajiny, přijala celou řadu opatření k pomoci Ukrajincům na našem území, ale také poslala humanitární a finanční pomoc přímo na území Ukrajiny. Často slýchám, že vláda nepomáhá našim občanům, a to je lež. Jen v minulém roce se třikrát zvýšily důchody, navíc vláda zavedla 500 korun měsíčně k důchodu za každé vychované dítě. Rodinám s dětmi vyplatila jednorázový příspěvek 5 000 korun na každé dítě. A mohl bych takhle mluvit ještě dlouho. Kdo si pod tíhou těchto faktů troufá říct, že vláda neudělala nic pro naše občany? Rozumím tomu, že opozice může mít jiné recepty na zvládání těchto krizí, ale pokud tvrdí, že vláda nic pro své občany neudělala, tak jednoduše lže. Naše země absolvovala náročný rok, počínaje energetickou krizí, jak už jsem zmiňoval, vyvolanou válkou na Ukrajině, náporem ukrajinských uprchlíků, rostoucími cenami. Šlo o naprosto bezprecedentní a výjimečný rok, který prověřil to, kdo má za řízení naší země odpovědnost, a naše vláda obstála. Ukázala, že je schopná a skvěle koordinovaná. V rámci Ministerstva průmyslu a obchodu jsme na poli evropské energetiky zejména díky ministru Jozefu Síkelovi obstáli na výbornou. Podařilo se zastropovat ceny energií. Před zimou jsme měli plné zásobníky plynu. Dalším velmi důležitým výsledkem je úspěšný boj za posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti na Rusku. Z hlediska agendy Ministerstva vnitra úspěšně bojujeme proti nelegální migraci. Navýšili jsme platy příslušníků bezpečnostních sborů a skvěle jsme se vypořádali s přílivem vlny ukrajinských uprchlíků. Jako člen bezpečnostního výboru musím říct, že ministra vnitra opozice skutečně nešetří. A to je v pořádku. A nezapomínejme také na to, že jsme zvládli skvěle uspořádat předsednictví Evropské unie. Za to jsme chváleni řadou evropských médií a představitelů okolních států. Nebojím se říct, že jsme České republice významně zlepšili prestiž. Díky houževnaté práci vlády a všech, kteří se na vedení předsednictví podíleli, jsme využili příležitosti a opět jsme ukázali Česko ve skvělém světle. Škoda jen, že ani v této otázce se s opozicí neshodneme. Já dnes nebudu hodnotit důvody, proč byla svolána tato schůze, to ať si každý domyslí sám. Osobně si však myslím, že nedůvěra vládě je jednou z posledních záchranných brzd demokracie, na které by se mělo shodnout 101 poslanců, že vláda nemá jejich důvěru. Jistě bychom získali i více než potřebných 101 hlasů, ale všichni víme, že to nejde, a tak alespoň stínové vládě doporučím, ať v tom stínu zůstane. Mimochodem nepopírám právo opozice tuto schůzi svolat, i když 101 hlasů domluvených nemá, ale pak to na mě působí pachutí, že tyto základní demokratické pojistky zneužíváte pro politický marketing. Minulý rok byl složitý, začíná rok nový a já nám všem i občanům České republiky přeji, aby byl po všech stránkách lepší, a také proto budu i nadále podporovat vládu Petra Fialy. Děkuji za pozornost.
Vystoupení pana poslance vyvolalo několik faktických poznámek. Než dorazí paní poslankyně k pultíku, přečtu omluvu. Omlouvá se Julius Špičák od 17 hodin ze zdravotních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já věřím tomu, že ty vaše proslovy budou v obdobném duchu, takže teď to řeknu a myslím si, že už se nebudu muset opakovat. Kdo tady řekl, že jsme ve válce? Vy tady říkáte, že jsme ve válce. Vy strašíte lidi, ne my. Vy strašíte lidi. To je za prvé. Kdyby nebylo současné opozice, která se zasloužila o valorizaci, tak vy byste teď tady neříkali, co děláte pro důchodce. Ten cedník proti drahotě, nebo respektive ten váš cedník, kterému říkáte Deštník proti drahotě, ten je k ničemu. Běžte se podívat na úřady práce. Běžte se podívat na úřady práce, jak tam ti lidé padají - to se nedá říct jinak než na hubu. Na hubu, opravdu, myslím to vážně, já jsem s těmi lidmi mluvila, protože se to na ně valí a oni už nevědí, co mají dělat. Ti už za chvilinku budou zobat všichni Lexaurin. To je za třetí. Jestli chodíte do krámu, jako chodím do krámu já, protože mám dvě děti, takže neustále chodím nakupovat, jsou v tom věku, kdy neustále jedí, tak se běžte podívat, kolik vám v tom nákupním košíku za těch tisíc korun - co za to nakoupíte. To jsou ty zvedající se ceny potravin. No a zásobníky plynu? Tak si to řekneme.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Králíček, připraví se paní poslankyně Pastuchová.
Mrzí mě z toho důvodu, že pokračuje v tom, co se stalo včera večer. Ten projev byl plný arogance, urážek a nenávisti. Svými výroky, pane poslanče Letocho, prostřednictvím paní předsedající, štvete společnost. Tvrdíte, že opozice tu straší společnost válkou, že někoho strašíme. Vy ji štvete proti nám. Štvete ji tak, až se stane násilí, a to půjde za vámi, protože to, co jste předvedl za projev, to byl podle mě projev možná, který jste psal ve spolupráci s KRITem, s vaším propagandistickým týmem. Ano, vy nám tu zakazujete svolat schůzi o nedůvěře. Ale paní předsedkyně Schillerová ve svém úvodním projevu neměla ani jedno slovo o prezidentské kampani. Řekla tu několik bodů, co vláda dělá špatně, a pak si poslechněte nenávistný projev pana Lipavského, nenávistný projev paní ministryně obrany, poslechněte si i projev pana premiéra, jak se o nás vyjadřovali a kdo zatáhl do té debaty prezidentskou kampaň. Fakt mě to mrzí, a zrovna od vás, pane poslanče.
S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Pastuchová. Připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo.
Já se budu opakovat, ale možná opakování je matka moudrosti. Vážený pane kolego Letocho, vaším prostřednictvím. Prosím, napište si už všichni někam na papír, že důchody nepřidala vaše vláda. Nepřidala vaše vláda, valorizace je podle zákona, takže vy jste důchodcům nedali ani korunu navíc. A prosím, načtěte si, kdo schválil výchovné, také to nebyla vaše vláda, opravdu nebyla.
Děkuji za dodržení času. Další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Mádlová.
Myslím si, že jsme to vždycky diskutovali hlavně prakticky. A ano, já souhlasím s tím, že ty diskuse probíhaly, ale zároveň je potřeba říct, že kolega Adam Vojtěch některé problémy prostě ignoroval. Upozorňovali na to primáři interních oddělení napříč Českou republikou. Posílali mu otevřený dopis. A pokud se týká toho nedostatku léků, pan ministr to tady říkal včera velmi obsáhle. Ale je potřeba si také říci, kdo je primárně zodpovědný za lékovou politiku v České republice. To je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten má svoje vedení a to primárně za tento stav odpovídá.
Další s přihláškou k faktické poznámce je paní poslankyně Mádlová. Připraví se paní poslankyně Pastuchová. Paní poslankyně, prosím.
Vážená paní předsedající, já bych ráda reagovala na pana poslance Kaňkovského v souvislosti s nedostatkem lékařů, stomatologů a jiných zdravotnických pracovníků. Ale je potřeba si připomenout i jeden z důležitých faktorů a to je nízká porodnost, která nepochybně se táhne už od roku 1998 do roku 2005, potom se rodilo nad 100 000 dětí, ale nicméně po roce 2018 to zase začalo trošku klesat. Když se podíváme na současnou situaci, ceny jsou nahoře, mladé rodiny nejsou vůbec nějak podporovány. Porodnost je velmi nízká.
Nyní je na řadě paní poslankyně Pastuchová, připraví se pan poslanec Mašek, všechno faktické poznámky.
Já budu reagovat na pana kolegu ctěného Vítka Kaňkovského, vaším prostřednictvím. Já děkuji za to, že přiznal, že jsme někdy ale ta opoziční okénka nechali. Bylo to v normální pracovní den, bylo to od rána, nebylo to odpoledne a program jsme vám schválili. To se bohužel tady zatím nestalo. A já jsem říkala, že dlouhodobě řešíme nedostatek lékařů, já to nesvedla na pana ministra. Jenom pro vysvětlení, já jsem nenapadala. Ale my jsme ani tu message nedostali, že s tím chce něco dělat.
Děkuji. Prosím.
Pod co spadá Státní ústav pod kontrolu léčiv? Pod koho spadá? Pod ministra zdravotnictví. Takže ministr zdravotnictví má ty kompetence, má ty možnosti. Já jsem ráda, že pan ministr zdravotnictví přichází, takže mohu i říci, že jsem velmi bedlivě poslouchala páteční tiskovou konferenci, která řešila a měla nám říci, že už ty léky budou. Ale ona nám to ta tisková konference vůbec neřekla, protože pan ministr zdravotnictví řekl, že to začal řešit v půlce prosince. Tak to jsem pomalu spadla, protože ten Nurofen samozřejmě používám a vím, že v ledničce být nemusí. A že tedy půjde cestou, že bude změna legislativy. Ale především občané, děti, lidi v nemocnicích potřebují léky.